Z prvních pěti závodníků skočil každý dva metry. Ten šestý skočil metrů devět. Ti první, méně zdatní, se ale domluvili na tom, že se jejich skoky do dálky sečtou. Pět krát dva je deset a deset je víc než devět. To ví každé dítě, ale skočit devět metrů a za sebou nechat ostatní konkurenty, kteří skáčou jen dva metry, a přitom nestát na bedně prostě není fér.

V tomto případě šla ale pravidla na ruku těm, kteří skáčou jen dva metry, a mnozí z nich ještě méně. Vypadá to jako v jednom rodinném filmu, kde jeden z protagonistů říká: Přátelé, kamarádi, my vám ty medaile dovezeme.

To je systémový a spravedlivý přístup?

Platíš daně? Plať drahé energie v plné výši! Ale mít on-line poslance na druhém konci zeměkoule si opravdu neumím a ani nechci představit.

Nevysvětleno zůstává kyperské financování STANu a v neposlední řadě je velkým otazníkem váš způsob řešení covidové situace v naší zemi.
Dobrý večer, dámy a pánové, další v rozpravě je přihlášena paní poslankyně Taťána Malá. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Dobrý večer, vážená paní předsedkyně, pane premiére, vládo, vážené poslankyně a poslanci. Dovolte mi, abych se i já krátce vyjádřila k tomu, proč dnes nemohu a nebudu hlasovat pro důvěru vládě Petra Fialy. V úvodu musím konstatovat, že jsem velmi zklamaná z přístupu nově vzniklé koalice k sestavování vlády, ale především z jejích dosavadních kroků. Je přirozené, že jako opoziční poslankyně nebudu hýřit superlativy. To, že jste zklamali mě, však není nikterak podstatné, ale bohužel jste zvládli zklamat již velkou řadu občanů naší země, a to, co je nejsmutnější, zklamali jste i některé vaše voliče, kteří uvěřili vašim předvolebním slibům o skvělých receptech na řešení covidové pandemie. Nic z toho jste samozřejmě nerealizovali. Protože jste zjevně zjistili, že něco jiného je vykřikovat návrhy bez zodpovědnosti, to se totiž pak krásně kritizuje za každou cenu, a hlavně vytahovat takové návrhy, za které vám lidi uznale zatleskají, to je snadné. Slyšeli jsme o receptu proti energetické chudobě, ze které tady vznikla podpora, kterou využije pár lidí. Slyšeli jsme o receptu na pomoc živnostníkům, které jste naopak od jakékoliv pomoci odstřihli. Slyšeli jsme taky o tom, jak budete snižovat počty státních úředníků, ale první, co uděláte, je, že vytvoříte tři nové ministerské posty, a máte tolik ministrů, že se opravdu nevejdou ani do jedné řady. Pirátští odpadlíci, kteří projeli sněmovní volby na plné čáře, se zabydlují na místech politických náměstků na všech možných ministerstvech. Nechci ani pomyslet na to, jaké by to bylo, kdyby tohle udělalo hnutí ANO. To by bylo křiku, výzev k rezignaci a silných slov.
Pro mě měl vždycky každý člověk stejnou cenu. Pro mě každý člověk má stejnou cenu, tak jako pro mě má stejnou cenu - a věřím, že pro většinu z vás - každý poslanec v této Poslanecké sněmovně. A prosím, on to trochu řekl už můj ctěný kolega Radek Vondráček: hnutí ANO má - a velmi za to děkujeme našim voličům, za tyto hlasy - má 72 poslanců. A já myslím, že i ta dnešní debata ukazuje, že to je velká síla.
Vaše vystoupení vyvolalo hned dvě faktické poznámky. Jsou to tedy konkrétně od pana Mariana Jurečky, takže pan ministr jako první, následuje faktická poznámka paní ministryně Černochové. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Kdyby bylo potřeba, znovu rozjedeme Antivirus B a budeme ho proplácet. Není tam žádný limit z hlediska rozpočtového provizoria. To je jasné, řekli jsme to a není potřeba strašit lidi a podnikatele, že by nebylo možné tyto podpory vyplácet z důvodu rozpočtového provizoria.
Kde jste, paní Schillerová, byla? Jak jste hlasovala? Hlasovala jste pro, nebo jste se zdržela? Vy, strážkyně kasy, vás nezajímalo, že k tomu nemáte znalecké posudky? Vás nezajímalo, že k těm pozemkům nemáte výměry? To vás jako strážkyni kasy nezajímalo? Není to zvláštní? Vás, paní poslankyně Schillerová, nezajímalo, že pan bývalý ředitel Král, kterého jsem odvolala, podepsal v den, kdy jsem ho odvolala, smlouvu na nákup automobilů v hodnotě 90 milionů korun? Podívejte se do registru smluv.
Prosím.
Antivirus A, Antivirus B jsou naprosto odlišné věci. Jenom - já dobře vím, o čem mluvím, nebojte, vím. K otázce paní ministryně obrany. Tak já jsem nebyla ministryní obrany, já jsem vyzvala teď svého bývalého vládního kolegu, ať to jde vysvětlit. Členkou vlády jsem byla. Chápete, že v tuto chvíli bude reagovat ten, kdo zná detail. Prosím, nepokřikujte na mě.
Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. A já tady zatím jsem slyšel pouze jenom spekulace, že je tady něco špatně, a že něco jenom řeknu za Ministerstvo obrany ve vztahu k Vojenským lesům a statkům: tato směna byla připravována s Ministerstvem zemědělství poměrně dlouho. V této věci bylo komunikováno i s Bezpečnostní službou, aby se k tomuto vyjádřila. Nebyla žádná informace o tom, že tam je něco špatně.
Nyní faktická poznámka paní ministryně.
Pane poslanče Metnare, možná vám unikl jeden podstatný fakt. Řekl mi, že vás bylo asi dvacet na jednání u ministra Tomana, do kanceláře ministra Tomana jste šel pouze vy, a když jste vyšel, tak jste nařídil do toho přidat Mimoň. Tak nám tady nelžete.
Prosím, paní předsedkyně, vaše dvě minuty.
Takže já jsem nehlasovala, protože nehlasoval nikdo z členů vlády. To bylo i v části pro informaci.
Další faktická poznámka pana Metnara, zatím.
My s tím nesouhlasíme, protože dneska se lidem všechno zdražuje. Všechno se lidem zdražuje. A to, že se musíte někam dopravit vlakem, chcete, no tak, nezlobte se na mě, to si myslím, že tenhle benefit bychom měli udržet, měli bychom uchovat ty slevy. No to je neskutečné! To znamená, to je přece přímo protistátní neziskovka! A stejně tak ty neziskové organizace, které tady propagují Evropskou unii, gender, multikulti. Zlepšeme dostupnost zdravotní péče, zlepšeme sociální systém. Teď naše poslankyně Lucie Šafránková včera navrhla jenom malé zvýšení podpory zdravotně postiženým lidem - příspěvek na péči, aby se zvýšil. Takže to je další naše výtka, že vy chcete osekávat tyhle slevy, které přináší benefity slušným lidem. Pojďme dál k bezpečnostní politice. Tak tady bych připomněl tu otřesnou kauzu z 1. ledna, kdy Afghánec v Karlových Varech pobodal ženu a další dívku znásilnil. A my jsme říkali, že by bylo dobré, aby se zvýšila ochrana hranic, SPD chce. A chceme nulovou toleranci nelegální migrace na našem území. A to ani nemluvím, že každý občan v České republice má tady alarm doma, dvojitý zámek, bezpečnostní vložku, protože se necítí bezpečně. Tak už se těším, v uvozovkách, tak tady ani neříkejte, prosím vás, jak je Česká republika bezpečná země. Za mě, když jsem chodil do školy v Praze. A ženy kabelku měly na boku v metru. Nová móda z Evropské unie. Batoh se nosí na břiše a kabelka, takhle ji mají ženy před sebou, takhle si ji drží, aby je neokradl v metru. A další móda - betonové zátarasy na vánočních a velikonočních trzích. Takže to není normální stav a my si na to v SPD nebudeme zvykat a nechceme zvykat! Ale je to demokratická vyspělá země. Gauner prostě ví, že tam nemá šanci. A slušný člověk ví, že on má navrch, že pravidla jsou na straně slušných lidí. Zase nic! No a nic se neděje. A hlavně to, co vytýkám, proč o tom mluvím, je, že k této kauze se ani ministr vnitra Rakušan, a to už jste byl ministrem, aspoň verbálně jste se vyjádřit mohl, abyste to odsoudil, abyste pojmenoval příčiny, navrhl řešení a odsoudil tuto kauzu. Na co jste měli čas, je, že jste si přidali ty trafiky! Ale přeci dobré by bylo, abyste skutečně pro ty lidi něco udělali. Nepředstavili jste nic! I média na to čekala, že ten poslední týden po Vánocích jste slibovali, že představíte plán na vyřešení zdražování energií. To je přece jednoduché. Ale vy jste to nastavili systémem, a my jsme to také včera tady, tedy vlastně už jsme nemohli nic jiného dělat, tak jsme to tady všichni ve finále podpořili, protože vy jste odmítli návrh SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. To je ten zákon, který kvůli vaší koalici tady neprošel minulé volební období.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci...
Já bych poprosila o klid v sále, a pokud si potřebujete řešit některé otázky, abyste takto učinili v předsálí.
Koaliční smlouva, jak víme, o žádných konkrétních úsporách nehovoří. Naopak přichází s nápady, které znamenají každoroční sekeru nejméně 70 miliard korun navíc. Třetím a zatím největším zklamáním, dalo by se říci skoro výsměchem, je právě programové prohlášení vlády. Nebo: "Naším cílem je, aby rozpočtové úspory nezhoršily situaci občanů, kteří se bez podpory ze strany státu neobejdou." Nebo: "Chceme stát, který nežije na dluh." Či: "Chceme stát, který je chytrý, efektivní a úsporný." Takovými frázemi se programové prohlášení jenom hemží. Lhala bych, pokud bych se tvářila překvapeně, ve skutečnosti se nic jiného čekat nedalo. Skutečnost je taková, že vláda žádné úspory nad rámec toho, jak by postupovala jakákoli zodpovědná vláda v období po covidu, připravené nemá. Předložené programové prohlášení vlády nejen že neobsahuje žádná relevantní úsporná opatření, ale dokonce neobsahuje ani žádná konkrétní čísla. Chtěla bych zdůraznit, že se jedná o výrazně pomalejší tempo konsolidace, než které plánovala vláda Andreje Babiše. Je to překvapivé od vlády, která jako jeden z prvních kroků udělá to, že navýší počet státních úředníků, a zdůvodní to absurdním tvrzením, že to dělá proto, aby počet úředníků mohla v budoucnosti snížit? Od vlády, která se zaklíná rušením daňových výjimek a zároveň chce zavádět daňové výjimky nové - jen ve svém programovém prohlášení jich má několik, naprostý protimluv. Ale papír snese všechno, zdá se. Může to překvapit od vlády, která si protiřečí už v samotné preambuli svého programového prohlášení, když odmítá navyšování státního dluhu, a přitom se ve stejném dokumentu o pár stránek níže zavazuje k jednomu jedinému rozpočtovému cíli, a to je snížení deficitu na úroveň 3 % HDP? To znamená, hrubým odhadem, dobrý 1 bilion dodatečných dluhů za čtyři roky. Buď platí jedno, nebo platí druhé. Slova musí něco znamenat, dokonce i v Programovém prohlášení vlády, zejména pokud s ním žádáte o důvěru Poslanecké sněmovny. Programové prohlášení je důkazem, že skutek utek, a nejspíš ani nikdy nebyl míněn vážně. A tak se raději schovává jen za prázdné a obecné fráze. Je možné takové vládě vyslovit důvěru? Vláda, která nemá důvěru v sebe sama, a proto si raději o ničem nic moc nemyslí a hlavně nic moc neříká, si nezaslouží ani důvěru Poslanecké sněmovny. Česká společnost se v uplynulých zhruba deseti letech významně ekonomicky povznesla.
A co je potřeba? To neznamená, že tam není nic zlepšovat. Co je potřeba? Nárok na výsluhové příspěvky má 52 % příslušníků.
Krásný dobrý večer. To byl pan poslanec Drahoslav Ryba. Vaše dvě minuty.
Děkuji, paní předsedající. Jenom bych chtěl doplnit jednu důležitou věc, která tady si myslím ještě nezazněla. Vnitřní bezpečnost - bezpečnostní sbory, hasiči, policie, vězeňská služba, Celní správa a tak dál - dostaly přidáno. Ale zapomnělo se na městské strážníky.
Tímto mu dávám slovo. Vaše dvě minuty, pane poslanče.
A pokud by pan policejní prezident mně vznesl otázku, jestli má ve funkci zůstat, tak já bych mu říkal ano. Já bych řekl, aby zůstal, aby bojoval dál za svůj sbor, aby v situaci, kdy byl poslední den ve funkci, nereagoval a předčasně nevyslal ten signál přes ten nešťastný Twitter, aby dál zastupoval sbor, aby se dohodl s novým ministrem vnitra. A za té situace, kterou bych považoval za normální, by se nestalo to, co se dneska děje, a slyšeli jsme to naposledy teď před chvilkou, že se ten odchod zbytečně politizuje. A také se s ní popasujeme. Myslím si, že to dopadne dobře.
V tuto chvíli k faktické poznámce zvu pana Roberta Králíčka, připraví se Alena Schillerová a Patrik Nacher. Pane poslanče, máte slovo.
Za prvé, poprosím vás o to, nikdo z nás se nevyjadřuje k tomu, jak mluví koaliční poslanci nebo ministři. Myslím si, že to nevypovídá o úrovni vaší vlády. Nebo možná vypovídá... To se stát za nás, tak tu máme demonstraci jako před čtyřmi lety. Tak neříkejte, že je to dobře. Neříkejte, že je to dobře! Nebo chcete říct, že je to nová politická kultura, že se před jmenováním schází ministr a pak policejní prezident rezignuje? Jaký to vysílá signál do bezpečnostních sborů? Koho dalšího pan ministr vyhodí?
Řekl to za mě už můj kolega pan poslanec Králíček. Neurážejte nikoho, ani našeho předsedu, ani nikoho z nás. Debatujeme nad programovým prohlášením vlády. Nechte to na nás. My tady věcně debatujeme. A já si myslím, že jsme se vyjadřovali jenom k tématům programového prohlášení vlády. Pečlivě tady sedím celý den a poslouchám svoje kolegy. Dejte mu otázku. Protože já jsem jako ministryně financí měla pod sebou Celní správu.
Co tedy, dámy a pánové, jako nová vláda chceme, co na této cestě k lepší budoucnosti naší republiky nabízíme? Vedlejším efektem rozhazování vypůjčených peněz státem je pak inflace neboli v důsledku drahota. A s tou se teď naše země a její občané musejí potýkat už od loňského podzimu a podle ekonomů bude trvat i po celý tento rok. A proto se musíme okamžitě začít chovat rozumně a rozpočtově zodpovědně, a to nejenom ve vztahu k letošnímu státnímu rozpočtu, ale ke všem rozpočtům budoucím. A proto také naše programové prohlášení obsahuje závazek zahrnout principy zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti do ústavního pořádku České republiky. Chceme upravit výdajové pravidlo, aby nebylo možné zvyšovat vládní výdaje bez ohledu na naše rezervy a bez ohledu na hospodářskou situaci. Zároveň chceme našim občanům dát jistotu, že stát nebude bezohledně zvyšovat jejich daně. Proto jsme se zavázali, že vytvoříme pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop celkového daňového břemene. Jakmile je složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude pak automaticky vyloučené. Naše vládní plány zahrnují samozřejmě i celou řadu dalších opatření, zejména v oblasti boje proti daňovým únikům a nelegálním daňovým optimalizacím. Celý dokument máte k dispozici a od minulého týdne je také dostupný pro veřejnost i na stránkách Úřadu vlády. Chtěl bych v této souvislosti zdůraznit, že případná úsporná opatření naší vlády budou maximálně sociálně citlivá a že se nedotknou našich priorit v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociální péče. Naším cílem je rovněž udržet stávající valorizační mechanismus pro naše důchodce. Jsme totiž přesvědčeni, že šetřit má náš stát v prvé řadě sám na sobě, nikoliv na svých občanech. Bohužel, český stát je hodně zbytnělý a ve srovnání s tím, kolik nás všechny stojí, je taky málo výkonný. Náš další závazek je, že chceme, aby náš stát byl moderní, chytrý, efektivní a úsporný. Hlavní cestou k tomuto cíli je jednoznačně digitalizace. Adekvátně k tomu můžeme významně ušetřit na úřednících, jejich kancelářích a celkovém provozu státu, a přitom náš občan dostane daleko rychlejší a taky kvalitnější služby. Chceme důsledně naplnit princip, že tam, kde mohou mezi úřady obíhat data, tam nemá pobíhat občan. Samozřejmě ale myslíme i na seniory, myslíme na občany se speciálními potřebami, pro které zůstane zachována i původní papírová cesta. Modernizace našeho státu by nám měla přinést nejen úspory, ale také možnost zaměstnat ve státní správě špičkové odborníky a budoucí talenty. A to všechno je také měřítkem toho, nakolik je náš stát moderní, nakolik je efektivní. Kvalitní dopravní síť je totiž základním předpokladem nejen kvalitního života občanů, ale také základním předpokladem dalšího rozvoje našeho hospodářství. V moderní zemi se prostě potřebujete rychle a s jistotou dostat z jednoho místa na druhé. V moderní zemi potřebujete mít všechny regiony prostupné, dostupné a propojené, a to jak pro lidi, pro občany, tak pro investory. U toho, jak podpořit další rozvoj naší ekonomiky, u toho bych ještě rád chvíli zůstal. Budoucnost našeho hospodářství totiž bude v následujících letech více než kdykoliv předtím záviset na tom, jak se náš stát, naše firmy, naši podnikatelé dokážou přizpůsobit novým trendům, zejména v oblasti nových technologií a průmyslových inovací.